Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Kdo je proti? Návrh přijat nebyl. Dovolte mi přečíst ještě několik dodatečných omluv. S přednostním právem pan předseda Kováčik.
Pokud tato přestávka bude udělena, prosím klub KSČM, aby se co nejrychleji přesunul do prostor klubu.
Půl? Vidíte, vidíte, není tu slyšet.
Ale všechno nasvědčuje tomu, že ekonomická krize přijde. A jestliže jsme je teď tři čtvrtě roku nechali na holičkách a hrozí tady, že jim tu krizi prohloubíme v příštím roce znovu, tak se obávám, že pro některé z nich by to mohlo znamenat stop. A co to bude znamenat ve svém důsledku? Zdravotně hendikepovaní, kteří se velmi obtížně zaměstnávají, přijdou o svá pracovní místa. A to si myslím, že bez rozdílu politického trička bychom neměli nikdo dopustit. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji vám.
Proč vláda nepřipravila tu novelu, když se minulý rok navýšila minimální mzda. My jsme k tomu přistoupili, ale bohužel nedošlo ke schválení. Ráda bych připomněla, že v pondělí 16. září se přesně za tímto účelem setká tripartita.
Děkuji vám, paní ministryně. Prosím, máte slovo.
Já bych si dovolil jenom krátkou poznámku k vystoupení paní ministryně. To, že jste dali pozměňovací návrh k věcně jiné novele, je pravda. To, že ten pozměňovací návrh nebyl schválen, je také pravda. Já si to ještě dohledám, ale myslím si, že náš klub ho podpořil. Ale přece vláda má možnosti, jak tu novelu předložit ve zrychleném čtení, a k tomu nedošlo. To znamená, bohužel, nemohu se ubránit tomu, že skutečně vláda v tomto neměla prioritu, přes apel zaměstnavatelů na chráněném trhu práce. A potom ještě dovětek.
Děkuji panu poslanci za dodržení časového limitu. Přečtu tři omluvy: pana Lubomíra Volného, který se omlouvá dnes od 17 hodin do konce jednacího dne a celý zítřejší pracovní den, 12. 9., 2019 z pracovních důvodů. V rozpravě je další v pořadí paní poslankyně Dražilová. Já vám děkuji.
Já také děkuji. A prosím pana poslance Martínka, připraví se paní poslankyně Válková.
Vážené dámy, vážení pánové, děkuji za slovo. Určitě ta varianta daného kompromisu je lepší než stávající stav i než navržené znění bez přijetí daného kompromisu. I tak bych chtěl načíst tři pozměňovací návrhy, které bych tedy ve stručnosti představil. Zavedením závaznosti jakékoli odklonění státu od stanoviska výboru není možné. Tím vzniká další záruka, že osoby jmenované do těchto orgánů budou jmenovány na základě svých odborných kompetencí, a zároveň se omezuje možnost tzv. politických trafik. Je vhodné umožnit vládě jmenovat takové členy výboru, které (?) budou dle názoru vlády kvalitně ověřovat nominované osoby a zároveň plnit odpovědně její personální politiku. Další pozměňovací návrh se týká přechodného ustanovení, které zavádí různou délku funkčního období při první volbě členů. Tento pozměňovací návrh je obsažen i v kompromisním návrhu, za což jsem rád, a proto ho načítám pouze pro případ, že by nebyl náhodou přijat ani návrh na závaznost rozhodnutí, ani kompromisní návrh. A třetí se týká rozšíření dané působnosti zákona i na zdravotní pojišťovny. Děkuji za pozornost.
Já také děkuji. A nyní prosím paní poslankyni Válkovou, která je jako poslední přihlášená do obecné rozpravy.
Myslím si, že to v pořádku není. A tady asi u nás političek, které už jsme se dostaly na tuto vrcholnou úroveň, není podezření z toho, že bychom nechtěly dělat kariéru, že bychom radši se věnovaly svému rodinnému soukromému životu. Přesto naše zastoupení ve funkcích tomu neodpovídá. A já jsem si celkem jistá tím, že jsme opravdu stejně dobré jako muži. Ale stojím si za tím, že jsme stejně dobré jako vy, a proto podporuji naprosto návrh, který paní poslankyně Pastuchová zde přednesla, a který vyvolal, jak jinak, lehké pousmání na tváři mnoha z vás, našich milých kolegů poslanců. Na druhé straně by nám mohl uniknout ten smysl, a na to jsem chtěla upozornit, a tím smyslem je určitě respektovat specifika a postavení ženy ve společnosti, v rodině, v politice, ale současně jí umožnit, aby se v těchto oblastech plnohodnotně rozvíjela. Takže prosím vás, nepodlehněte populistickým zjednodušením, dívejte se vždycky na tu oblast očima nezaujatýma a uvidíte, že řada z těch námětů, o kterých se teď hodně hlásně hovoří, někdy příliš dramatickým tónem, ve skutečnosti má svoje věcné ratio. Takže v závěru, tento nominační zákon bychom mohli využít i k tomu, aby jako taková vlaštovka vyletěl signál z Poslanecké sněmovny. Sice dobře víme, že to zatím neumíme se zastoupením žen v politice, dobře, ale uděláme první krůček, abychom to napravili.
Obecnou rozpravu tedy tímto ještě nekončím. Mám zde dvě faktické poznámky. Nejdřív paní poslankyně Černochová a poté pan poslanec Výborný.
Před ní stojí její starostka, která nosí šaty. Jsem předsedkyní výboru pro obranu. To si také myslím, že není úplně standardní postavení ve společnosti. Naopak. Musím poděkovat kolegům z výboru pro obranu, že jsou velkými gentlemany.
Je tedy v zájmu společnosti zaměstnávat lidi se zdravotním postižením, vytvořit jim podmínky, aby i přes svůj hendikep zaměstnáváni být mohli. K tomu se také současná vláda zavázala při jednání tripartity na začátku tohoto roku současně s dohodou o navýšení minimální mzdy. To znamená, že se část tohoto příspěvku vrátí státu zpět na odvodech a pojištění a ten zbytek stát ušetří na podporách v nezaměstnanosti a sociálních dávkách, které by musel stát vyplatit, pokud by nám osoby se zdravotním postižením zůstaly nezaměstnané. To je ekonomická úvaha. Nebylo by asi dobře, abychom příští rok začínali celou debatu od znova a hledali cesty, jak zaměstnávání lidí se zdravotním postižením opět podpořit. Jak jsem již řekla na začátku, firmy, které zaměstnávají lidi se zdravotním postižením, a i tito lidé, a věřte tomu, že jsem s mnohými z nich mluvila, čekají na tuto podporu, protože se skutečně obávají, že jejich zaměstnavatelé to neunesou a museli by omezovat počet svých zaměstnanců. Oni na to již čekají vlastně celý rok. Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji vám všem za předkladatele za pozornost, kterou věnujete tomuto návrhu, a prosím o podporu.
Dobrý den, vážený pane předsedající, milá paní ministryně, milé kolegyně, milí kolegové. Změna výše minimální mzdy, tedy zvýšení osobních nákladů na zaměstnávání osob se zdravotním postižením nepodložené alespoň částečným zvýšením tržní hodnoty jejich práce, může mít negativní dopad na zaměstnanost osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce. Dále vláda poukazuje na skutečnost, že ačkoliv vynaložená podpora pro zaměstnavatele zaměstnávající osoby se zdravotním postižením neustále narůstá, nedaří se adekvátně snižovat počet dlouhodobě nezaměstnaných osob se zdravotním postižením. Jako zpravodajka k tomuto tisku navrhuji propustit tuto novelu v prvním čtení a jako garanční výbor bych doporučila schválit výbor pro sociální politiku.
Otevírám obecnou rozpravu.
Ještě jednou připomínám, aby ta věta nebyla vytržena z kontextu, že se jednalo o to vysvětlení, proč navrhuji 900 korun a nechci se spokojit se zákonnou valorizací.
Zatím poslední faktická poznámka. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Nebudu naskakovat na debatu, která tady před chvílí začala. Ráda bych se vrátila k projednávanému bodu. KDU-ČSL určitě podpoří senátní návrh, protože vítáme jakékoliv zvýšení důchodů, které pomůže zejména nízkopříjmovým důchodcům. Vítám taky, že se ten návrh na zvýšení důchodu ženě za každé vychované dítě projednával taky v důchodové komisi.
Klub Starostů a nezávislých podpoří senátní návrh. Dost často tady zaznívá jedna věc od paní ministryně, že je to krok nesystémový. Takže bych se připojila k těm, kteří říkají, že důchodová reforma je potřeba.
Spíš jsem si myslel, že už by to mohlo jít k závěru. Samozřejmě myslí.
Děkuji, pane předsedající.
Nechci tady stát v roli nějakého prokurátora.
Já vám děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Hezký dobrý den, pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové. Proto jsem chtěl ještě před třetím čtením a v rámci debaty ve druhém čtení na to obrátit vaši pozornost. Obdobné stanovisko zastává i Státní veterinární správa."
Čili obsahuje principy neodvolatelnosti nejvyššího státního zástupce jinak než v kárném řízení, funkční období a přechodná období, která jsou potřebná k zavedení funkčních období státních zástupců. Je to návrh, který byl předložen samostatně, nicméně vzhledem k tomu, že nyní projednáváme zákon o státním zastupitelství, a vzhledem k tomu, že vláda dosud neschválila vlastní verzi zákona o státním zastupitelství, tak ho sem předkládám jako pozměňovací návrh.
V tuto chvíli nemám dalších přihlášek do obecné rozpravy, takže pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Není tomu tak. Je zřejmé, že jsme to stihli i bez prodloužení. Já za to všem děkuji. Končím tento bod a také končím dnešní jednací den.
Mně přijde velmi nespravedlivé, aby se nějaké zákony z bloku senátních tisků řadily extra.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já navážu na pana kolegu Ferjenčíka, protože se hlásím ke stejnému bodu, to znamená ke sněmovnímu tisku 205, který pan předseda klubu hnutí ANO Faltýnek navrhuje zařadit dnes. To se zpomalilo. Mohlo se hlasovat. Nevím, proč se nehlasovalo.
Děkuji. Nikoho nevidím. Zazněly tady celkem tři návrhy. To znamená, nejprve pan poslanec Ferjenčík, ten to chce jako poslední bod této schůze. Ptám se, kdo je pro? Návrh přijat nebyl. Nyní je zde druhý protinávrh, abychom tento bod zařadili jako poslední bod v bloku zákonů vrácených Senátem. Kdo je proti? Nyní tedy původní návrh, abychom tento bod zařadili dnes jako první bod dnešního jednání. Kdo je proti? Tento návrh přijat nebyl. Ptám se, kdo je pro. Pak zde máme návrh paní poslankyně Černochové, abychom bod 308, pozice vlády ve věci zákazu olova, zařadili 24. jako první bod, to znamená ve variabilním týdnu v úterý jako první bod. Kdo je proti? Kdo je proti? Po tomto hlasování požádal o vystoupení s přednostním právem pan předseda Bartoš. Takže prosím, pane předsedo, máte slovo. Přečtu ještě dodatečnou omluvu. Omlouvá se z dnešního jednání od 13.30 z osobních důvodů paní poslankyně Pavla Golasowská.
Dobrý den vážené dámy, vážení pánové, pane předsedo, vládo. Tady se neustále hovoří ekonomickou efektivitou zavádění EET, ale jak jsme již dokázali i z analýz i z rozborů toho, co nám prezentovala paní ministryně Schillerová, vláda si v tomto nepokrytě vymýšlí. Výnosy EET první a druhé vlny nemají oporu v datech. Druhý důvod, a ten si myslím, že je podstatný. Pokud má zavádění EET zvýšit možnosti kontroly výběru daní, tak v té třetí a čtvrté vlně u nejmenších živnostníků to k tomu nemůže vést.
V tuto chvíli mi bylo sděleno, že s náhradní kartou číslo 16 hlasuje pan poslanec Okleštěk, s náhradní kartou číslo 12 pan poslanec Bartoš, s náhradní kartou 21 paní poslankyně Šafránková, s náhradní kartou 22 paní poslankyně Richterová, s náhradní kartou 23 pan poslanec Birke. Narozeniny má paní poslankyně Lenka Dražilová. A pan poslanec David Pražák. A ten to má dokonce kulaté! Pan poslanec Klaus hlasuje s náhradní kartou číslo 24. Prosím, máte slovo.
Dobré ráno, dámy a pánové. Rád bych vám řekl něco, co by ten den mohlo dobře odstartovat. Pak dokonce vyhrála i ve Švýcarsku na Fantoche před týdnem, kde také byla oceněna jako nejlepší film. A celou tuto sérii završila tím udělením onoho Oscara Americkou filmovou akademií. Ale dopadlo to dobře. Má státnice i Oscara.
Tak. Zpět k pořadu schůze. Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním pevně zařazených bodů 214, sněmovní tisk 326, novela o dráhách, třetí čtení, a 216, sněmovní tisk 420, novela o elektronických komunikacích, třetí čtení. Poté bychom případně pokračovali projednáváním dalších bodů z bloku třetího čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty. V tuto chvíli se jako první s přednostním právem hlásil pan předseda Faltýnek. Prosím, máte slovo. Tak prosím. A poprosím o klid v sále.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobré ráno, vážené kolegyně, kolegové. Já bych si dovolil navrhnout jménem našeho poslaneckého klubu změnu pořadu schůze. Já jsem včera většinu z vás předsedů poslaneckých klubů obešel s avízem, že budu dneska ráno navrhovat nějaké změny pořadu. Jedná se o novelu zákona o evidenci tržeb, zkráceně EET. Jsme před závěrečným hlasováním. Rozprava je uzavřená. A my jsme ještě včera komunikovali s kolegou senátorem Paverou, jestli má zájem přijít ještě na to hlasování.
S přednostním právem, jestli se ještě někdo nehlásí, tak bychom postupovali nejprve písemné, které mají přednost.
Vedou mě k tomu primárně tři důvody. Za druhé. Nakonec posledním důvodem je, že tisk 331 už je v pořadu schůze zaparkován bezmála rok a občané této země si přejí, abychom jej konečně projednali.

Dalším přihlášeným je pan poslanec Foldyna.
Pane předsedající, děkuji, děkuji. Já navážu na kolegu. Paradoxně navážu na pana kolegu.
Jako další je přihlášen k pořadu schůze pan poslanec Kopřiva?
Dobrá ráno, dámy a pánové. Já mám na vás jednu naléhavou prosbu. Teď nám to hrozí a je zřejmé, že to není žádný fake news, ale že skutečně je to reálná hrozba. ... že tady jde o hodně. Netýká se to zdaleka jenom rybářů a myslivců. Umíte si asi představit, každý z vás, kdo někdy na nějaké střelnici byl, co znamená střílet něčím jiným než olovem ve městě, co to bude znamenat, jak se ty střely budou odrážet, jaké škody to může napáchat.
Ještě jednou poprosím o klid! Paní poslankyně vám tady něco sděluje a rušíte.
... abychom se touto věcí zabývali. Ten bod máme zařazený, vy jste mi ho onehdá zařadili. Je to bod číslo 308 - Pozice vlády České republiky k zákazu olova ve střelivu a v rybářském olůvku, je to sněmovní tisk - nebo sněmovní tisk to není, je to tedy bod pod číslem 308, můžete si to najít. Jenom abyste v rychlosti, v těch třech a půl minutách, co mi zbývají, věděli, o co přesně jde. Nejdřív se jednalo o stanovisko k zákazu olova v mokřadech, což máme již dávno legislativně ošetřeno - že, pane ministře? - a bylo to právě ošetřeno v zákoně o myslivosti. Ale jak se postupně ukazuje, záměr Evropské komise byl samozřejmě širší. Nemluvě o našem zbrojním průmyslu, který by, troufám si tvrdit, značně utrpěl. Ještě pro připomenutí, v současné době stále probíhají ve věci zákazu olova ve střelivu a rybářském olůvku jednání s Evropskou komisí. Samozřejmě by mě zajímalo, jaký je postoj vlády, která na jednání vysílá úředníky, zejména pak Ministerstvo životního prostředí a další. Přesto jsme se tedy dostali k tomuto dokumentu, který hovoří o něčem jiném, a já bych tedy férově chtěla dát šanci panu ministrovi Brabcovi i ostatním ministrům, aby se na tu diskusi připravil, aby si k tomu shromáždil dokumenty a abychom ji vedli s tím, že máme něco na stole.
Další je přihlášen k pořadu schůze pan poslanec Jan Čižinský.
Děkuji za slovo.
Namátkou si třeba připomeňme 270 milionů za zjevně nerealizovanou reklamu Agrofertu na Čapím hnízdě. Tak tady dochází k daňovým únikům. My jsme tady hovořili, a zaznívalo to od řady politických stran, že bojujeme proti byrokracii, že bychom chtěli uvolnit ruce živnostníkům. Třetí a čtvrtá vlna EET žádnou úlevu živnostníkům nepřináší. Ani v první, ani v druhé vlně nedošlo k nějakému zvýhodnění, že byste třeba nemuseli dávat daňové přiznání nebo že byste byli nějakým způsobem motivováni k tomu, abyste EET používali. Rozhodně to ani živnostníkům ve třetí a čtvrté vlně nepomůže. My dnes budeme hlasovat proti EET, tedy v souladu s návrhem na zamítnutí, který přišel ze Senátu.
Otevírám bod Zahajuji hlasování.